Svoji státní příslušnost si nosíme sebou, většinou dobrovolně, ale nefunguje to tak, že by každý byl státním příslušníkem toho státu, na jehož území se právě nachází. Lidé jsou dnes velmi mobilní, ale státní občanství je svazek relativně trvalý a dlouhodobý. Jeho podstatou je věrnost své zemi. Ze státního občanství nevyplývají pro občany toliko práva, ale i povinnosti. I pokud by nějak získali ať už dobrovolně, či proti své vůli norské občanství, neznamenalo by to, že přijdou o české státní občanství. Toho nemohou být norským státem nijak zbaveni, protože o české státní příslušnosti Norsko nerozhoduje a rozhodovat nesmí. Tak jednoduše to nefunguje, že ziskem jednoho občanství automaticky ztratíte dosavadní. Dvojí občanství pak vede k právní schizofrenii a střetu zájmů. Například pan ministr Dienstbier je povinen zachovávat věrnost České republice i Spojeným státům americkým, přitom za to, že je občanem Spojených států amerických a vyplývají mu z toho i povinnosti, o kterých možná nemá ani tušení, vůbec nemůže.
Požádám pana ministra, aby vám odpověděl.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je to docela složitý a dlouhodobý problém, který má svoji historii, samozřejmě svůj nějaký věcný obsah, současný stav a nějaká opatření, která jsou přijímána. Ten stav, abych se pokusil odpovědět co nejkonkrétněji. Nejvíce je jich u vzdušných sil, kde jich je více než tisíc. Chci zdůraznit, že to vůbec ale nepředpokládáme, že je částka, o kterou by šlo. Zároveň chci říci, že se jedná o důsledek pravidel nastavených v minulosti. Tolik tedy v maximální stručnosti.
Pan poslanec jde položit ještě doplňující otázku, prosím.
Jestli máte aspoň nějakou představu.
A opět požádám pana ministra, aby nám odpověděl.
My jsme se na to teď zaměřili v posledních měsících, aby co největšímu počtu vojáků a jejich velitelů především bylo jasné, na co nárok je, na co nárok není. Co je skutečně povinnost, kde jsou ty hranice a kde jsou případná rizika různých interpretací. Jednali jsme i s veřejnou ochránkyní práv prostřednictvím státního tajemníka Ministerstva obrany. Dvakrát jsme zodpovídali na písemný dotaz senátora Michálka.
Já vám děkuji, pane ministře. Než budeme pokračovat dál, přečtu další omluvenku. Nyní bych požádal pana poslance Jiřího Štětinu, který byl vylosován jako 16. v pořadí, s jeho interpelací na ministryni Kateřinu Valachovou.
Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Nesnížím se k tomu, abych vás kritizoval, protože vím, že tuto odpověď jste nezpracovávali. Nejenom z těchto důvodů považuji vaši odpověď nejenom za nedostatečnou, ale přímo zavádějící a obsahující počínání předsedy Autoklubu České republiky, který je nechvalně znám svou činností v podniku Sazka. Vytvoříme podmínky pro trenéry a sportovní instruktory mládeže včetně příležitosti pro druhou kariéru aktivních sportovců." Děkuji.
Budeme pokračovat bodem Prosím pana ministra dopravy, aby se ujal slova.
Děkuji vám za pozornost.
Dobrý večer, dámy a pánové.
Hezký podvečer, kolegyně, kolegové. Aby to nebylo úplně bez povšimnutí, tak nejprve chci říct, že nemám žádný návrh usnesení. To usnesení je logické. Určitě já i my, členové klubu, budeme hlasovat pro přijetí toho usnesení. Ale neměli bychom mlčet k tomu výsledku. Tak já to zkusím trochu rozebrat. Příjmová stránka dopadla relativně dobře. A někteří z nás už tehdy upozorňovali, že to číslo není reálné, přesto jsme byli upozorňováni, že to tak je a že to vláda zvládne. A podívejme se, jak byly naplánovány výdaje a jak to dopadlo. Když se ale podíváte na silnice, tak ten výsledek je tragický. A kdo si vzpomene, kolikrát jsem tady chodil já a mí kolegové kritizovat bývalého ministra dopravy a vyčítali jsme mu zejména personální rozvrat na Ředitelství silnic a dálnic, tak tato čísla jsou výsledkem jeho působení. Ta organizace byla skutečně rozvrácená, velmi často se měnil generální ředitel. Opravdu tragický výsledek. A to máme dneska na svých lavicích, ve svých noteboocích a ve svých počítačích. A je to poučení pro všechny.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 14.30 a my máme na programu Pan premiér je již zde.
Vážený pane premiére, pokud jde o koaliční poslance, my jsme většinou kritizováni, že provádíme interpelace, a tím jenom natahujeme čas. Vy jste slyšel na sjezdu určité názory, které hovoří o tom, že ne všechno v činnosti jednotek je v pořádku, že financování dobrovolných hasičských jednotek je struktura, která v daném okamžiku nezabezpečuje plně účinnost operačního nasazení jednotek v zásahové činnosti. Pane premiére, co tato vláda bude s problémem hasičských jednotek dělat? Jaké má návrhy na doplnění jejich financování, v jakém čase lze očekávat nápravu?
Děkuji. Ať už jde o povodně, ať už jde o technické havárie, ať jde o jakákoliv jiná bezpečnostní rizika, tak vždycky jsou tady dobrovolní hasiči. Já jsem velmi rád, že zafungovala jedna věc, o kterou jsme se tady hodně snažili v této Poslanecké sněmovně v minulých letech. Naráželi jsme na velký odpor. Tentokrát to bylo lobby pojišťoven, které se bránilo tomu, abychom vytvořili fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů. To se nakonec povedlo. Podařilo se prosadit novelu zákona a letošní rok je velmi důležitý, protože v roce 2015 poprvé budou rozděleny významné prostředky, které půjdou dobrovolným hasičům. Tento program byl v letošním roce schválen ze strany Evropské komise. Poslední, nejnovější iniciativou je plán Ministerstva vnitra na to, aby vznikl nový sdružený dotační program, na kterém by se podílelo Ministerstvo vnitra, kraje a obce. To znamená, tyto tři struktury veřejného sektoru by sdružily finanční prostředky a vytvořil by se nový dlouholetý dotační titul, který by umožňoval financovat potřeby sboru dobrovolných hasičů tam, kde se nepodaří získat evropské zdroje. Tolik tedy velmi stručně tři základní zdroje, ze kterých by v příštích letech měly být společně a relativně spolehlivě financovány potřeby sboru dobrovolných hasičů.
Já děkuji. Pan poslanec nechce položit doplňující otázku. Nyní tedy přikročíme k další interpelaci a tou je interpelace paní poslankyně Váhalové na pana premiéra. Prosím, pane premiére, váš prostor pro odpověď.
Děkuji. Dotace je navržena ve stejné výši, jakou tvoří soukromé zdroje Státního fondu kinematografie.
Děkuji, pane předsedo. V uvedeném období byla vojenská cvičení realizována podle plánu schváleného usnesením vlády. Jednotky a štáby AČR se v tomto období zúčastnily 61 vojenského cvičení se zahraničními partnery. Na našem území proběhlo 17 těchto cvičení a celková finanční částka potřebná k provedení cvičení činila bezmála 90 milionů korun. Žádám vás, abyste tuto informaci, prosím vzali na vědomí, a děkuji za vaši pozornost.
Tento tisk rovněž projednal výbor pro obranu. Nevidím žádné přihlášky, obecnou rozpravu končím. V tom případě otevírám rozpravu podrobnou a prosím pana zpravodaje. Děkuji, pane zpravodaji. A pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Tento návrh byl přijat.
A já opět děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, k předloženému materiálu Vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky, který byl vládou České republiky schválen usnesením ze dne 27. dubna tohoto roku, bych chtěl sdělit o několik slabik více než k těm materiálům předchozím. Britský tým působí v České republice již od roku 2000 na základě schválení Parlamentu, který vyslovil souhlas s jeho pobytem na dobu pěti let. Tato poslední pětiletá lhůta uplyne 9. října letošního roku. O tyto kurzy je i nadále velký zájem. Proto se domnívám, že pokračování činnosti britského týmu je v zájmu České republiky. Vláda tedy navrhuje další prodloužení doby jeho působení na našem území o dalších pět let a dále pak navrhuje vyslovit souhlas s pobytem zahraničních účastníků kurzů pořádaných tímto britským týmem v počtu do 100 osob v jednotlivém kurzu. Tímto vám děkuji za pozornost a poprosím o souhlas s předloženým návrhem.
Tento sněmovní tisk byl projednán výborem pro obranu. Prosím zpravodajku výboru, kterou je paní poslankyně Jana Černochová, aby nás informovala o jednání výboru a poté v podrobné rozpravě také přednesla návrh usnesení.
Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, výbor pro obranu se tímto bodem zabýval na své 19. schůzi.
Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě není. Otevírám rozpravu podrobnou a prosím návrh usnesení. Zeptám se, zda ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Závěrečná slova? Tím pádem budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej přednesla paní zpravodajka. Děkuji za upozornění. Už je to v pořádku.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, 19. června jsem se v Českém rozhlase v pořadu Pro a proti zúčastnila duelu o připravovaném zavádění praktik norského Barnevernu v České republice. Vaše náměstkyně prohlásila, že vlastně ani neví, co norský systém péče o děti znamená, a ujistila mě, že žádné oficiální teze budoucího zákona na ochranu rodiny ještě nejsou na stole. Nicméně v průběhu června a července budou konzultovány s kraji a následně s veřejností. Odtud má první otázka. Už máme červenec. Byly již tyto oficiální teze budoucího zákona o ochraně rodin poskytnuty alespoň krajům? Proč tyto teze vůbec nejsou konzultovány s veřejností, a to včetně veřejnosti odborné? Budete při přípravě spolupracovat s výborem pro sociální politiku? Kdy nám tyto teze předložíte? Vaše náměstkyně v pořadu popřela informaci, že MPSV na přípravě zákona spolupracuje s norskou stranou. První z nich tvoří předem definovaný projekt, který bude realizovat Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Odtud má druhá otázka. Mám věřit vaší náměstkyni, že žádná spolupráce s norskou stranou neprobíhá a na MPSV vůbec nevíte, co norský systém obnáší? Nebo oficiální informaci MPSV, která podrobně popisuje, co vše spolupráce s norským BUFDIRem, ředitelstvím pro rodinu, zahrnuje? Děkuji za odpověď.
Já vám děkuji i za dodržení času a požádám paní ministryni, aby vám odpověděla.
Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, já bych možná úplně na začátek trochu poprosila paní poslankyni, aby přestala strašit českou veřejnost jakýmsi nedefinovaným norským přízrakem, který krade děti, a my to chceme od nich okopírovat. Ano, my chceme změnit systém péče o ohrožené děti v naší republice, a to proto, protože to je věc, která je tady kritizovaná jak domácími, tak zahraničními odborníky takových posledních patnáct, možná i více let, a to proto, že ten systém je nejednotný. Takže to asi je to hlavní. Jestli paní náměstkyně popřela, že spolupracujeme s Norskem, nevím, já jsem ten rozhovor neslyšela. My z toho hradíme nejrůznější konzultace s mnoha, nebo s řadou zemí a vybíráme si z toho to, co je nám nejbližší. Opakuji, účelem je snížit výrazně počty dětí odebíraných z rodin a těch, které už musí být odebrány, tak snížit jejich počty v péči ústavní.
Já vám děkuji, paní poslankyně se chystá položit doplňující otázku.
Já jsem ráda, že výbor pro sociální politiku obdržel nějakou informaci na naše otázky. Ty se týkaly také statistiky počtu odebíraných dětí, protože neustále slyšíme, jak je nutné snížit počty odebíraných dětí. Přesto nám bylo odpovězeno, že kvalitní statistiky není možné vytvořit. Pak je těžko se o ně opřít. Ráda bych ty kritiky, které se na nás valí z různých institucí, měla i podložené tak, aby byly renomované. Kdo je přednáší, kdo je přináší a kdo je podepsal. Především chceme oficiální teze. Ale to tyto teze, o kterých ale nevíme, jestli jsou oficiální, skutečně neobsahují.
Děkuji. My si nebudeme vyrábět něco jenom sami na ministerstvu, protože to nemá žádný smysl.
Nyní požádám o interpelaci paní poslankyni Miroslavu Němcovou, která interpeluje ministra vnitra Milana Chovance.
Děkuji. Já bych chtěla oslovit pana ministra, rozumím tomu, že je nepřítomen z důvodu závažného zahraničního jednání, to akceptuji, ale dostanu samozřejmě odpověď písemnou. Jedná se o tento problém. Nechám stranou to, že podobné výjevy před dvěma nebo kolika lety se panu předsedovi vlády, tehdy opozičnímu politikovi, velmi líbily a neprotestoval proti nim. Ale objevil se tam také nápis, bohužel nezřetelně, nemám ten důkaz, ve smyslu protižidovském, a proto jsem si vzpomněla na to, že existuje nějaký pán, který se jmenuje Adam B. Bartoš.
Jaký bude další postup? Já myslím, že evropská solidarita, která se tady projevovala v posledních pěti letech vůči Řecku, má svoje limity. Má nutně svoje limity a ty limity jsou demokratické. Stejné právo mají i občané v jiných zemích, jejich reprezentanti v parlamentu, jejich vlády mají také právo říci ne v situaci, kdy nebudou souhlasit s postupem řecké vlády. Jsme ve fázi vyjednávání, která jsou vedena mezi řeckou vládou a ostatními zeměmi eurozóny o podmínkách půjčky, o kterou Řecko požádalo. Čili teď se jedná o podmínkách této půjčky. Jestli dojde k dohodě, o tom budeme více vědět dnes, zítra, až Řecko předloží konkrétní program reforem, který bude chtít realizovat.
Pan poslanec chce položit doplňující otázku.
Spíš mi šlo o to, jaké je to stanovisko.
My nejsme jako Česká republika součástí eurozóny. Alespoň tedy vycházím z informací, které jsou k dispozici. Česká republika se v první fázi nebude účastnit tohoto rozhodování. Čeká nás v neděli jednání Evropské rady jako celku a je otázka, o čem bude Evropská rada v neděli rozhodovat. To znamená řekne své stanovisko v této situaci. Máme tady problém s migrací. Řecko zůstává součástí Severoatlantické aliance.
Nyní poprosím pana poslance Adamce, aby přednesl svou interpelaci na pana premiéra. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ono se to nějakým způsobem neprojevuje. Já jsem si vzal svůj rozpočet ze svého města a podíval jsem se na daňovou výtěžnost. To jsem tam započítal. Ale letošní rok vypadá velmi zvláštně. Chápu, že mohly být vratky, že mohlo být určité předzásobení z hlediska některých daní, ovšem spotřební daň zrovna není daňovým příjmem měst a obcí. Já se tedy ptám, kde se stala chyba. Když je vyšší výběr, jak říká pan ministr financí, tak musí být i vyšší podíl, protože je to samozřejmě matematická úměra. A ptám se vás, protože od pana ministra Babiše se zřejmě odpovědi nikdy nedočkám.
To je oficiální pozice, kterou zastává Ministerstvo financí v této otázce. První věc, která je a týká se daně z přidané hodnoty. Výběr DPH byl vyšší, byl výrazně vyšší, ale Ministerstvo financí nebylo schopno analyzovat, že to je v důsledku zadržených vratek daně z přidané hodnoty, které byly nejprve zadrženy a pak byly vraceny.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace, a teď je to od 16 do 18 hodin na členy vlády. Seznam poslanců podle vylosovaného pořadí vám byl rozdán do lavic.
Jsou také celkem dobře vycvičeni, v boji používají moderní techniku. A jestli mohu poprosit, nepopisujte mi tři čtyři minuty, co je Islámský stát, jak je krutý a jak je potřeba s ním bojovat, tak přejděte rovnou na odpověď na tuto otázku.
Na to se vytvořily určité sítě, jak to tam dostávají. Nemůžeme to porovnávat s Evropou. Takže oni vytvořili vlastní systém výběru daní a ten tvoří dneska poměrně slušnou základnu. To neznamená, že by se jim dařilo nějak zvlášť. To je jasné. A trvalo to asi tři čtyři týdny, než jim nějaké zásilky poskytli, protože to nebylo jednoduché rozhodnutí.
Tři zdroje financování - nevím, za kolik se prodávají ženy v Islámském státě, ale myslím, že nějakou velkou hodnotu asi nemají.
Nebude již současně platit podmínka, že musí být součástí veřejné nebo jiné sbírky muzeí, galerií, archivů nebo knihoven či inventářem církví nebo náboženských společností, ani nemusí náležet do stanovených kategorií nebo splňovat kritéria stáří či finanční hodnoty podle přílohy, která se v této souvislosti současně zrušuje. Další změny spočívají v prodloužení některých lhůt, například - Další změny spočívají v prodloužení některých lhůt, například pro ohledání kulturního statku ze dvou na šest měsíců nebo pro podání žaloby u příslušného soudu v členském státě z jednoho roku na tři. Na základě problémů v aplikační praxi jednotlivých členských států se pro účely prokazování rovněž upřesňuje pojem nezbytné péče a v souladu se směrnicí stanoví výčet kritérií, kterými je možné vynaložení takové péče při nabytí kulturního statku doložit a které se dají důvodně očekávat. Současně se pro vzájemnou spolupráci členských států při navracení nezákonně vyvezených statků zavádí možnost komunikace s využitím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu. Jak jsem již uvedl, novela je výhradně transpoziční a obsahuje pouze nezbytné změny stávající právní úpravy.
Zpravodajem byl určen pan poslanec Roman Procházka, který má nyní slovo.
Děkuji, pane předsedo. Především zjednodušuje definici národního kulturního statku, a to odkazem na národní kulturní poklad České republiky, čímž oproti dosavadní právní úpravě rozšiřuje okruh předmětů podléhajících ochraně podle tohoto zákona. V souvislosti s touto změnou se ze zákona vypouští příloha číslo 1, kterou je výčet kategorií považovaných za národní kulturní statek. Dále zavádí komunikaci mezi členskými státy prostřednictvím takzvaného systému pro výměnu informací o vnitřním trhu. Novela zákona dále prodlužuje promlčecí lhůtu z jednoho na tři roky, což pozitivně ovlivňuje pravděpodobnost navrácení nezákonně vyvezeného kulturního statku do země původu. V rámci soudního řízení pak novela zákona přenáší důkazní břemeno na vlastníka nebo držitele nelegálně vyvezeného kulturního statku.